My víme, že české porodnictví je světová špička z hlediska kojenecké úmrtnosti a podobných věcí.
To je pořadí faktických poznámek.
To je velice dobrý příklad. Chceme opravdu zajistit a nabídnout to, že doma těch několik návštěv mít budou. To je celé a to, že si lidé stejně vyberou podle svého, je prostě fakt. Na tom žádná Poslanecká sněmovna nic nemění a myslím, že to je tak dobře.
Dvě krátké poznámky na pana kolegu Ferjenčíka. Tak mně řekněte, jak to centrálně uděláte. To je první věc. A vy tady říkáte, že se nedotýkáte toho, jak bude kvalitní péče.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já také už vystupuji naposledy k této věci. Chtěl jsem zareagovat na kolegu Kasala, který zase nám podsunul, že my si něco přejeme. Ne, situace je taková, že ženy odcházejí z porodnic dříve, to je reálná situace. A my říkáme, pojďme jim aspoň nabídnout tu službu, aby měly lepší domácí péči.
Doufám, že už jsem tady také naposledy. Mluvím o jediné věci. Pokud chceme někomu dát nějakou povinnost nebo možnost, že něco bude dělat, musí to umět. Jsou takové, které to chtějí dělat. V okamžiku, kdy to vytvoříme zákonem, budou to muset všechny dělat. A kdo je to naučí a jak je to naučí, to už nám je asi jedno.
Děkuji. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající. Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové. Mně to už nedá, nechtěl jsem vystupovat, jak je tady to oblíbené rčení. Jsem technik, nerozumím medicíně, ale přijdu si tady jak v parlamentu nejmenované sousedské země, kdy se někteří zákonodárci rozhodli, že budou přehlasovávat Kirchhoffovy elektrické zákony. Takže ano, my chceme udělat lepší péči pro ženy. Neřešíme to, jestli to je pro ně dobré, nebo špatné, ale prostě máme tu moc hlasovat, tak budeme hlasovat bez ohledu na dopady! Děkuji.
Jeden náš herec, když pracoval tuším v Kanadě, tak tam dělal ultrazvukové vyšetření.
Samozřejmě hned dostanete slovo. Takže tady byl tenhle návrh, takže o tom musíme hned hlasovat.
A my teď tady chceme řešit to, že část pacientek z různých důvodů chce odejít dřív po porodu, než jim doporučuje odborník tímto způsobem. Ale ta debata je komplexní.
V tom případě mohu se zeptat na závěrečná slova. Pan ministr? Paní zpravodajka? Není tomu tak. Paní zpravodajko, ještě požádám Sněmovnu o klid. Má někdo připomínku k návrhu procedury? Já vás nejdřív odhlásím, požádám vás o novou registraci. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji vám. Hlasování číslo 455, ze 150 přítomných pro 150, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh. Hlasování číslo 457, z přítomných 151 poslance pro 86, proti nikdo. Další návrh. Dobře. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Děkuji vám. Hlasování číslo 461, z přítomných 151 poslance pro 142, proti nikdo. Další návrh. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Návrh byl přijat. Další návrh.
Tak já tedy si dovolím dát hlasovat o návrhu na vyřazení všech zbývajících neprojednaných bodů ze schváleného pořadu 104. schůze. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Konstatuji, že návrh byl přijat. Děkuji všem, přeji vám příjemný víkend. A uvidíme se, s některými určitě, na mimořádné schůzi ve středu.
Hlasování číslo 486, přihlášeno 94 poslanců, pro 93, proti nikdo. Prosím, máte slovo.
Není ani sporu o tom, že právě poradci mají významný vliv na představitele moci výkonné, a na druhé straně sami mohou být ovlivňováni třetími osobami. Proto je nutné, aby byla na těchto úrovních zajištěna transparentnost.
Děkuji. Pokud se již nikdo další nehlásí, tak... vidím dvě přihlášky.
Takže to bych si chtěl ještě nějakým způsobem, i třeba v diskusi nebo možná hlasováním, ověřit, jak to tedy je.
V tuto chvíli lze samozřejmě navrhnout standardní procedurální postupy, přerušení a podobně. Jsme v obecné rozpravě.
Vytvoří se několik lobbistických uskupení typu Rekonstrukce státu, Oživení a další, která začnou psát, jakým způsobem je třeba zásadně zregulovat Parlament. Pak si sednou s ministerskými úředníky a dohodnou se na tom, že jediní zločinci v této zemi jsou zákonodárci a volení zákonodárci, případně ještě ministři a jejich náměstci. Mně to připadá trochu neskutečné. Věřím tomu, že to, co vzešlo z ústavně-právního výboru, je mnohem lepší varianta, než přišla z vlády. Ten lobbista? Ne, nepochybně ten lobbovaný, protože to je přece veřejný činitel. Došli jsme poměrně daleko v cestě k tomu, abychom se přiblížili Evropskému parlamentu. Jenom si nejsem úplně jist, jestli tato cesta přiblížení k Evropskému parlamentu, která řekněme ten rozsah informací, které budou sdělovány, a také ta osoba, která je povinna informovat, to jest lobbista, nikoliv lobbovaný, se blíží tomu, co je v EP. Kdybychom zákon o lobbingu v tomto volebním období neměli, nestane se vůbec nic, protože ty skutečné problémy ve státě nereguluje a snaží se regulovat jenom ty, na které už je dnes absolutně nejvíc vidět ze všech možných úhlů pohledu.
Děkuji za slovo.
Pane zpravodaji, prosím, máte slovo. Stále jsme v obecné rozpravě.
No, je to trošku v rozporu s tím, co jsem měl na programu jednání tento týden, například s vaším panem předsedou Michálkem.
Máte zájem, pane senátore, o závěrečné slovo?
Jsem přesvědčen - a znova na to upozorňuji - že tady je institut trestního práva, nutná obrana, krajní nouze, a ten i v současné době pamatuje na pravidla, která jsou spojena s použitím zbraně při ochraně těchto jednotlivých práv. Dovolte mi na závěr ještě jednou poděkovat a prosím o schválení tohoto návrhu.
Prosím tedy zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování.
Procedura je v zásadě jednoduchá. Máme zde senátní návrh ústavního zákona, současně byl pozměňovací návrh pana kolegy Vojtěcha Pikala, který byl vzat zpět.
Paní poslankyně Černochová říkala, že nemám prznit jméno pana poslance Beitla. Omlouvám se, takže správná výslovnost je Bajtl, já to řeknu pro všechny. Panu poslanci se omlouvám za špatnou výslovnost.
A já to zopakuji, chápu, že uši máte jenom dvě a mluvili na vás tři současně.
Jestli ano... Já bych pro ni ani nehlasoval, jestli souhlasíte a není námitka. Hlasování číslo 481, přihlášeno 160 poslanců, pro 159, proti žádný. Návrh byl přijat. A nyní tedy přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona. Protože se jedná o ústavní zákon, je k jeho přijetí zapotřebí třípětinové většiny všech poslanců. Končím tedy projednávání tohoto tisku. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Nemáte zájem. Táži se, zdali je případně zájem o závěrečná slova? Navrhovatel?
Technické úpravy nebyly načteny, takže hlasujeme nejdřív návrh
Jestli tedy souhlasíte s tím, že nemusíme tady na návrh zpravodaje hlasovat ani k proceduře, tak bych o ní nenechal hlasovat. Dobře, tak pojďme k těm pozměňovacím návrhům. Všichni rozumíme. Hlasování číslo 483, přihlášeno 155 poslanců, pro 136, proti žádný.
Děkuji.
Nejdříve faktické poznámky, kolega Kasal ještě posečká. Takže nyní paní poslankyně Olga Richterová s faktickou poznámkou.
A proto vám na tom chci ukázat... To je přesně věc, kdy se dá problémům předejít, přesně věc, kdy se právě tou vhodnou radou dají věci vyřešit včas, bez zásahu lékaře. Je to velice častý důvod, proč se přestává s kojením.
Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Bohuslav Svoboda, také s faktickou poznámkou.
Mluvím o tom, že ten, kdo tu pomoc poskytne, to musí umět. To je strašně důležitě. Moje žádost není o tom, jestli to někdo smí nebo nesmí dělat. Ta je o tom, že ten, kdo to bude dělat, to musí umět! To je medicína! Tam se neexperimentuje! Medicína je něco úplně jiného. To je ten problém, ne ten, jestli to dostanou. A to bych byl velmi rád, kdybychom neudělali - abychom někomu uložili něco, co má dělat, co neumí. Co budou dělat? Zkuste to, dělat medicínu a říkat ne.
Máte slovo, pane poslanče.
On tady řekl něco, za co by se spousta praktických lékařů pro děti a dorost mohla urazit. Není to pravda. Nevím, z jakých údajů vycházíte - do tří dnů po porodu přichází praktický lékař do domácnosti.
Všechny naše - i bohaté - dámy se vrací z Ameriky, z Anglie rodit domů.
Víte, o co se tam jedná? Jedná se tam o umožnění poporodní péče v domácím prostředí bez indikací lékaře. Co bude následovat? Takže budeme všechny ostatní činnosti, které tímto způsobem půjdou v sociální službách, zdravotnictví, taky dávat do zákona?
Děkuji za slovo, pane předsedající. Takže ta vaše rovnice není rozhodně tak jednoduchá.
Nyní paní poslankyně Olga Richterová, připraví se paní poslankyně Hana Aulická.
Už opravdu nechci prodlužovat tu debatu. To je celé a žádám, aby mi nebyly vkládány do úst jiné věci.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si myslím, že především pro ženy je to velmi citlivá debata, velmi citlivá otázka.
Já jsem vůbec netušil, proč je problém, aby to, co platí pro školky, platilo i pro lesní školky. Pokud by neprošel, ale já věřím, že projde, tak pak samozřejmě ty podobné. A proto se to Angličané snaží řešit pomocí telemedicíny. Mají výhodu v tom, že Indové mluví anglicky, snaží se to řešit pomocí těchto cest. Ale myslím si, že zákonem nemůžeme to takto posunovat. Proto za TOP 09 tento pozměňovací návrh nemůžeme podpořit.
Děkuji. Prosím. Děkuji, to bylo upřesnění. A nyní tedy paní poslankyně Richterová, která se před nějakou dobou hlásila z pléna do rozpravy. V tuto chvíli jediná přihláška.
Právě z toho důvodu, že už jindy žádná příležitost nebude, a těch mýtů zůstalo příliš mnoho. Prosím, zkusím to velmi stručně a jasně. Jedna otázka byla zaměřena na to, jestli by si ženy pozvaly domů laktační poradkyni, kdyby o té možnosti vůbec věděly, a 62 % odpovědělo kladně. Druhá věc - a opravdu to jenom -
Prosím.
Takže to byl jeden příklad. Druhý příklad dám zase stručně jasně. Screening metabolických vad novorozence. Tam je třeba nabrat krev z patičky a je to jedna z věcí, které bývají blokátorem možnosti ambulantního porodu. Jsou ženy, které by rády po porodu ambulantně odešly domů, ale když nemají zajištěno, kdo jim pomůže s odběrem z patičky pro screening metabolických vad, tak s tím mají problém. Samozřejmě, mohou to dělat pediatři, mohou to dělat dětští lékaři. Ale zase řeknu z praxe, často to dělat nechtějí, právě protože se to dělá většinou v porodnicích, a nemají s tím tu praxi. A zase porodní asistentky to umějí provést, jsou na to opět školené. Je to úkon, ke kterému jsou porodní asistentky kompetentní a je proveditelný mimo prostředí nemocnice. Tak to je druhý argument. Pokud vím, tak něco přes 20 % žen u nás rodí císařským řezem. A jenom zase zdůrazním, to je poměrně velká břišní operace a jde zase o situaci, kde máme systémově maximálně podpořit odpočinek, to, aby žena mohla být doma, aby nemusela jezdit například na ty první kontroly. Ideálně by měli pediatři v takových případech jezdit domů. Koukám na pana docenta Svobodu, se kterým jsme se o tom bavili. Říkám to jako příklad situace, která je neošetřená, nepodpořená a má vliv i na to, že potom, a to je čtvrtá věc, čtvrtý aspekt...
Děkuji.
Pro celý život má významné zdravotní benefity a také právě pro vztah mezi maminkou a dítětem. A řeknu vám poslední věc. Porodní asistentky mohou být pomocí a oporou ještě v jedné situaci, a to je úplně závěrem a je to velmi citlivé.
Myslím, že to projednávání by mohlo být v otázkách jednotek minut.
Já vám děkuji.
My jsme ho pracovně nazvali "třikrát a dost".
K pořadu schůze navážu na pana předsedu Stanjuru. Jde o projednávání zákona o dětských skupinách. A je mi to velice líto, ale prostě tak, jak je to vládou navrženo, to znamená opravdu faktickou likvidaci mnoha existujících dětských skupin.
Přicházím ještě s jedním návrhem na změnu pořadu schůze.
Dobře, my budeme tedy muset hlasovat ještě před zahájením vůbec o pokračování stavu legislativní nouze.
Doufám, že většina poslankyň a poslanců podpoří tento náš návrh.